Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra kultury Daniela Hermana o jeho odpověď k této otázce.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, především děkuji za tento dotaz a těší mě váš zájem o tento projekt, protože Collegium Bohemicum pokládáme za velmi důležitý projekt, který si samozřejmě zaslouží plnou podporu. Zakladatelé nemají ve správní radě rovné postavení. Ve druhé polovině roku 2011 byla jmenována členkou správní rady Collegia Bohemica za Ministerstvo kultury paní náměstkyně Anna Matoušková, která je náměstkyní i dnes a je stále členkou této správní rady. Jak jsem řekl, Ministerstvo kultury vnímá velice pozitivně činnost Collegia Bohemica i přesto, že se danou problematikou zabývají i některé další paměťové instituce, třeba Národní muzeum, Slezské zemské muzeum, Vojenský historický ústav a další. Když jsem vstoupil do úřadu v lednu letošního roku, tak jsem si okamžitě vyžádal všechny materiály, které se této instituce týkají, a zmapoval jsem problémy, které jsou. Je třeba dofinancovat ještě 3 miliony. Ty cesty poněkud, řekněme, krkolomnějším způsobem máme připravené a usnesení vlády já budu vládě předkládat.
Děkuji panu ministrovi za dobré zprávy. Poprosím pana poslance o jeho doplňující otázku.
Já moc děkuji panu ministrovi. Mě to zcela uspokojilo a mám velikou radost, protože je to i moje srdeční záležitost.
Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče.
Děkuji pěkně, pane předsedající, za slovo. Případně jaký objem finančních prostředků předpokládáte v návrhu státního rozpočtu na rok 2015 na vytvoření těchto pracovních míst? Jestli máte nějaký klíč, jak budou tato pracovní místa vytvářena?
Děkuji panu poslanci a poprosím paní ministryni práce a sociálních věcí o její odpověď.
Dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.
A v rámci třeba té části APZ že to budete mít ve státním rozpočtu nějak vykalkulováno.
Děkuji panu poslanci, paní ministryni. S další interpelací má být připraven pan poslanec Jiří Štětina, který má interpelovat pana ministra zdravotnictví. Oba dva ale nevidím přítomny. Pan poslanec René Číp má interpelovat nepřítomného pana ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci církevních restitucí a pozemkového úřadu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tyto pozemky pozemkový úřad pronajímal soukromému zemědělci, který platil daň z nemovitosti.
Jedná se o bod číslo 32, zákon o hnojivech, číslo 156, informace o realizaci protipovodňových opatření, a 157, zprávu o stavu zemědělství. Je to z důvodu nabitého programu ministra zemědělství, takže aby byl u těchto bodů přítomen. Na úterý ráno, případně po již pevně zařazených bodech.
No dobře. Tak máme tady na úterý první čtení, musíme tedy rozhodnout.
Nic proti, jsou to legitimní návrhy, ale naprosto zbytečně se setkáváme. Řekli jsme si, co bude kdy. Nevím, kolik jich bude zítra. Ale považuji za naprosto zbytečné, abychom se scházeli, abych já třeba jel 400 kilometrů o tři hodiny dřív, když pak stejně z toho nic neplatí.
Já jen dvě poznámky. Samozřejmě vzhledem k průběhu schůze, která byla v úterý, kdy jsme projednali jeden bod a bylo tam pevně zařazeno několik dalších bodů, tak vznikla skutečně potřeba ty body zařadit znovu. A poznámka číslo dva.
Nechci se vracet do úterní debaty, kdo zdržoval. My jsme to určitě nebyli. Já jsem neříkal, že ty změny nebyly včera domluveny. Ušetříme čas na něco jiného. Není to opravdu útok na ty dnešní návrhy.
Myslím, že je nadbytečné diskutovat o jednotlivých návrzích. Já vás ještě odhlásím všechny. Požádám vás o novou registraci. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy jednat po 19. i 21. hodině programem, který začne v 18 hodin po dokončení ústních interpelací. Nebo chcete jednotlivě? Jednotlivě hlasováním - 106, jurisdikce imunity. Z přítomných 113, pro 113, proti nikdo Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Je to smlouva o partnerství mezi Evropskou unií a Mongolskem. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím o klid, protože jde o program schůze a byl bych rád, kdyby ve stenozáznamech to stenografky mohly zaznamenat, abychom se někde nespletli a nedohadovali se o věcech zbytečně. Nyní zařazení bodů. Najednou. Děkuji vám.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájila odpolední jednání. Dalším bodem podle našeho programu jsou Ústní interpelace které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Nyní dávám slovo paní poslankyni Věře Kovářové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Prosím, aby se připravila paní poslankyně Váhalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, nominace Věry Jourové na post evropské komisařky pro justici, spotřebitelské záležitosti a rovnost pohlaví vyvolala poměrně bohatou diskusi. Jeden důležitý aspekt je však opomíjen. Jde o to, že paní Jourová jako ministryně pro místní rozvoj má nepochybně plné ruce práce při přípravách na grilování v příslušném výboru Evropského parlamentu. Jistě není chybou domnívat se, že v této souvislosti proběhla, probíhá a bude probíhat celá řada důležitých jednání, díky nimž paní ministryně zvýší svoji šanci projít úspěšně náročnou procedurou. Ostatně je to v zájmu České republiky a určitě nejen já držím paní Jourové palce. Termín, který zazněl v médiích, považuji za příliš pozdní a chci jen věřit, že nebyl stanoven s ohledem na termín konání komunálních voleb. Problematická pověst paní Dostálové, která je podle mých informací z tisku zvažovanou nástupkyní paní ministryně Jourové, by tomu bohužel nasvědčovala. Stranám vládní koalice by se nepochybně nehodilo, kdyby měly být nedlouho před komunálními a senátními volbami probírány kauzy paní Dostálové v oblasti čerpání evropských fondů a veřejných zakázek.
Paní poslankyně, omlouvám se, váš čas. Prosím, pane předsedo.
Děkuji. Ale abych se dostal k tomu vašemu dotazu, paní poslankyně. Z této koaliční smlouvy vyplývá, že hnutí ANO nominuje svého zástupce do čela Ministerstva pro místní rozvoj. Prostě nemáme čas. Připomínám, že v tuto chvíli máme schválenu dohodu o partnerství ze strany Evropské komise. Teď už nás bude čekat projednávání jednotlivých operačních programů, to je další důležitá fáze. A já bych byl velmi rád, kdybychom do konce letošního roku měli všechny operační programy schváleny. Ideální by také bylo, kdybychom ještě do konce letošního roku měli u jednotlivých operačních programů také harmonogram výzev. I to je další důvod pro to, aby tady byla co nejmenší přetržka a aby nový ministr pro místní rozvoj byl jmenován co nejdříve.
Děkuji vám za pozornost a budu se k tomuto svému pozměňovacímu návrhu hlásit potom v podrobné rozpravě.
Já děkuji paní poslankyni. Mám zde přihlášku s přednostním právem pana zpravodaje. Ale dříve, než ho pozvu k mikrofonu, mám zde ještě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Kostřicu a poté prosím, aby se připravil pan poslanec Kasal.
Děkuji za slovo, paní předsedající. To jsou všecko skutečná fakta.
Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kasala.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já mám jenom krátkou poznámku k vystoupení kolegyně Soni Markové, které si vážím, ale musím jenom poznamenat jednu věc. Bylo tady zmíněno, že to nepřineslo žádné peníze, ty poplatky. Chtěl bych jenom říci, že pro Pardubický kraj za rok pro pět nemocnic to bylo 50 milionů korun. Pokud jde někdo na pohotovost a zavolá si sanitu RZP, tak stejně skončí v nemocnici a těch 90 korun stejně vybíráme. Takže to jenom krátce.
A s faktickou prosím k mikrofonu paní poslankyni Markovou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Ne jednotlivým nemocnicím nebo lékařům, protože zdravotnický poplatek, jak víme, explicitně není v zákoně napsáno, že se vrací do systému veřejného zdravotního pojištění, ale zůstává těm, kteří tento poplatek vyberou. Já neříkám, že to peníze nepřineslo, ale nepřineslo to peníze do systému veřejného zdravotního pojištění.
To bylo zdarma.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji za slovo. A ten, kdo ty peníze prostě nebude mít, tak má smůlu. Ano z pohledu ODS, která zavedla zdravotnické poplatky, to bylo velmi smysluplné.
A nyní prosím již řádně přihlášeného do rozpravy pana poslance Hegera. Prosím, aby se připravil pan poslanec Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. O regulačních poplatcích bylo v této Sněmovně řečeno již příliš mnoho. Řekli jsme také, že respektujeme volební program sociální demokracie, který dlouhodobě deklaroval toto zrušení, které je zde nyní prezentováno v té vládní části zákona, a že ho akceptujeme jako věc, která je legitimní, byť si o ní myslíme, že je chybná.
Česká republika stejně tak jako naši spojenci si vyměňují zpravodajské informace a veškeré naše tajné služby se na tato rizika zaměřují. Já bohužel nemohu být konkrétnější, ale ta opatření se činí, činí se i v rámci Úřadu pro zahraniční informace, který je částečně pod, dejme tomu, supervizí nebo správou Ministerstva vnitra. Takže mohu vás ubezpečit, že tuto věc bereme velmi vážně, sdílíme informace s našimi spojenci, ať to jsou Spojené státy, Izrael a další partneři po celé Evropě.
Děkuji panu ministrovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Volal po obnovení trestu smrti, institutu, který byl v Československu zrušen bezprostředně po pádu komunistického režimu. Tato myšlenka je o to zajímavější, že zazněla z úst představitele hnutí, které je na evropské úrovni členem liberálního tábora. Vážená paní ministryně, můj dotaz zní: Jak se na nápad pana Babiše díváte vy osobně?
A poprosím paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou o odpověď.
Vážený pane předsedající a vaším prostřednictvím vážená a milá paní poslankyně, já naprosto chápu váš dotaz. K vaší otázce po tomhle úvodu jenom jedno. Já jsem si interpretovala ten výrok, který mě samozřejmě nejdříve zvedl ze židle, ale pak jsem si uvědomila ten kontext jako výrok někoho, kdo se vžil do situace otce, kterému by se stalo něco podobného, co se stalo otci té nebohé Elišky. Takže v tomto ohledu s tím nemám problém. Nevím. Myslím si, že si za ním, jak jsem slyšela, i stál v tom smyslu, že říkal, že se vžil do role toho otce.
Děkuji paní ministryni. Dále pan poslanec Karamazov, pan poslanec Holeček i paní poslankyně Černochová stahují své interpelace. Následuje pan poslanec Jan Zahradník, který je nepřítomen, takže taktéž stahuje svoji interpelaci. A následuje pan poslanec Ludvík Hovorka s interpelací na pana ministra Marcela Chládka. Přicházíme k interpelaci č. 32 a to je pan poslanec Václav Klučka, který bude interpelovat pana ministra Svatopluka Němečka.
Děkuji vám, pane místopředsedo. Jde o následující záležitost. Nechce se mi věřit, že Ministerstvo zdravotnictví o těchto problémech neví. Nechce se mi věřit, že situaci tak, jak ji popisují, srovnávají s dramatickou situací v Nemocnici Na Homolce.
Děkuji panu poslanci. Odpověď z výše uvedených důvodů mu bude odeslána písemně.
Já jsem rád, že se to v řadě oblastí daří, mimo jiné i díky tomu, že tam sídlí významná automobilka. To znamená, ta vytváří také určité jádro nových ekonomických aktivit a v tomto směru bychom měli pokračovat.
Prosím, máte slovo.
My jsme se samozřejmě snažili v rámci debaty, která se vedla v Evropské unii o tom, jak mají být nastaveny nové sankce vůči Rusku, abychom maximálně ochránili Českou ekonomiku. Já jsem nedávno dostal dopis od klastru českých strojírenských firem, které ocenily postup vlády v té záležitosti jednání o sankcích. A domnívám se, že to nepochybně pomůže řadě firem v tom, aby se pokusily udržet si ruské trhy. Proto je strašně důležité, co se teď bude reálně odehrávat v těch vztazích mezi Evropskou unií a Ruskem, a jak se nám podaří rychle stabilizovat situaci na Ukrajině. V případě, že by se to nepovedlo, a pokračovala by obchodní válka, my jsme vytvořili pracovní skupinu, kde jsou zainteresovaná ministerstva, jsou tam také zástupci odborů a firem, a analyzujeme situaci v České republice, eventuální dopady sankcí na ekonomiku, a snažíme se vytvářet nástroje pro to, abychom mohli reagovat. Mělo by to negativní dopady na zaměstnanost. A místo toho, aby takový zaměstnavatel byl nucen zaměstnance propustit, tak na časově omezenou dobu by získal podporu pro zachování těchto pracovních míst. Samozřejmě, že by zaměstnanci dostávali o něco nižší mzdu, stát by určitým způsobem doplácel. Podle těch propočtů, které má Ministerstvo práce a sociálních věcí k dispozici, by to pro stát bylo efektivnější, než platit nezaměstnané na úřadech práce, než za ně platit odvody do systému zdravotního pojištění. Čili tady se zdá, že ten systém by mohl být ekonomicky výhodný, ale chceme ho zavádět pouze v zákonem vymezených případech, jakou jsou například dopady mezinárodních sankcí, nebo jako jsou třeba větší živelné katastrofy. To znamená, musí to být skutečně reálné problémy firem, do kterých se ty firmy dostaly nezaviněně. Ale v každém případě jsme připraveni firmám pomoci, zejména pokud jde o hledání nových odbytišť. A tady předpokládám, že vláda i v rámci schvalování zákona o státním rozpočtu v pondělí přijme určitá opatření, kterými posílíme naši ekonomickou diplomacii i personálně v těch zemích, kde bychom mohli získat odbyt pro naše výrobky.
Děkuji. Nebude.
Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane premiére.
To jsou omluvy, které byly doručeny dnes ráno. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nicméně bych chtěl panu premiérovi poděkovat za to, že je přítomen.
Děkuji panu poslanci Váchovi. Prosím, pane předsedo.
Děkuji. Tady si myslím, že jsme společnými silami přijali velmi důležité systémové opatření. Udělali jsem ho kvůli zkušenosti, kterou jsem v České republice učinili za uplynulých 25 let. Tolik cítím potřebu, pane poslanče, reagovat na váš dotaz, reagovat na vaši připomínku, tak abych tedy využil té možnosti, že jsem zde přítomen jako předseda vlády na odpovědi na písemné interpelace.
Děkuji panu předsedovi vlády. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dám konkrétní příklad.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vyzulu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Koskuba. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Kolegyně a kolegové, já se nebudu pochopitelně bavit o tom, jestli regulační poplatky ano, nebo ne, to už jsme tady zažili dlouho. Ale každopádně mně se takováto diskuse určitě víc líbí než to, co bylo předtím. Nicméně pro všechny. Ta fakta jsou v číslech. A my nechceme v žádném případě, aby malé lékárny skončily, a zároveň také nechceme přisypávat do kapes velkým řetězcům. Jaké máme zde možnosti? A tady je znovu potřeba upozornit ministerstvo na to, že je třeba přesně definovat, co to bude za výkon, jak ten výkon bude definovaný a jak bude ohodnocen. Potom ještě jedna poznámka. To je jedna věc. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Koskubu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Hovorka.